Dovoluji si vás proto požádat o podporu návrhu při dalším projednávání.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V tuto chvíli jsou k tomuto sněmovnímu tisku 752 kromě pozměňovacích návrhů, které doporučil rozpočtový výbor, v systému evidovány tři pozměňovací návrhy. Všechny tři pozměňovací návrhy, které naleznete v systému, jsou víceméně upřesňující texty, které zpřesňují výklad jednotlivých odstavců zákona tak, aby nedocházelo k nejasnému výkladu, nebo jsou na bázi legislativně technických poznámek. Předpokládám, že k těmto pozměňovacím návrhům budou přednesena stanoviska a odůvodnění v podrobné rozpravě.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Dana Váhalová.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Tejc.
Děkuji za slovo. Takže spíše jde o to, abychom neustále neměnili Ústavu, a pokud bude možný jeden pokus, abychom to zvládli společně, pokud ne, pak se k tomu návrhu můžeme vrátit.
Nyní tedy pan poslanec Karamazov, řádně přihlášený do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych také vyjádřil předkladatelům podporu v jejich záměru, který spočívá v prodloužení funkčního období soudců Ústavního soudu České republiky z deseti na dvanáct let a zároveň ve znemožnění vykonávat tuto funkci více než jednou. Jak sami navrhovatelé v důvodové zprávě naznačují, role soudců Ústavního soudu není vždy vnímána pouze z odborného právního hlediska, mnohdy však i z hlediska politického. Příkladem může být rušení zdravotnických poplatků, z doby dřívější pak třeba projednávání souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem. Výsledkem toho je pouze politický tlak na jednotlivé soudce. Na základě toho se domnívám, že zamezení možnosti, aby ústavní soudce byl zvolen do své funkce více než jednou, může posílit nezávislost ústavních soudců, a tento návrh má tudíž moji podporu. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, žádný návrh. Končím projednávání tohoto bodu. Prosím, aby předložený návrh uvedla navrhovatelka poslankyně Věra Kovářová.
Od té doby se jej nepodařilo projednat ani v prvním čtení. Předložený návrh novely zákona o obcích je nerozsáhlý. Ano, jde o změnu drobnou, ale s dalekosáhlými důsledky.
Ten druhý spolu s ním, když žije ve stejné domácnosti, pohlíží se na něj - podle občanského zákoníku se na něj pohlíží jako na osobu blízkou, jako na osobu, která vůči tomu dítěti má povinnosti. To znamená, vyživovací povinnosti, povinnosti ho vychovávat. A je to de facto jako moje matka, de facto jako můj otec. A teď znovu, vraťme se k této situaci. A to je právě ten, který, jak říkala paní kolegyně Hnyková, nese odpovědnost za výchovu a za přiměřenou péči o to dítě. Je to zákonný zástupce. A o to se jednalo teď v tom nálezu Ústavního soudu. Ale teď se bavíme opravdu o něčem jiném. My to skutečně nepotřebujeme. Ten, který žije ve stálém partnerství, o to dítě pečuje, odpovídá za jeho výchovu, odpovídá za jeho výživu, je vlastně ve stejném postavení, jako je zákonný zástupce. Prosím také, abyste vzali v potaz, že se tím vůbec nijak neklade do kontrastu - dítě vyrůstá v registrovaném páru, tedy v domácnosti, kde je registrovaný pár, a vyrůstá v ústavní péči. A tady když řekneme lépe je dítěti, že žije v domácnosti, v láskyplném prostředí, o tom také to není. Já si myslím, že to zatím opravdu nepotřebujeme a není to proti zájmu dítěte.
Nyní mám sérii faktických poznámek. První faktickou poznámku paní poslankyně Jana Lorencová. Připraví se s druhou faktickou poznámkou Štěpán Stupčuk. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já musím na úvod říci, že mám mezi jinak orientovanými, tedy sexuálními páry řadu přátel. Ale to není tak podstatné. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Lorencové.
A současně platí, že je nejčastěji on tím zákonným zástupcem. Ale zákonným zástupcem může být samozřejmě i někdo jiný. Ať už to je osvojitel, nebo prostě babička, pokud nemá atd. On právě není vůbec nadán žádnými právy a povinnostmi k tomu dítěti, ač jej fakticky může vyživovat, či nikoliv.
Je to pro stabilitu toho dítěte. Připadalo by to také nemožné. Přesto se to změnilo a nepřipadá nám na tom dneska nic divného.
Děkuji panu kolegu Zlatuškovi. Nyní pan kolega Pavel Plzák, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Všichni s faktickou poznámkou.
Ale já si myslím, že pan kolega Zlatuška nemá pravdu, protože když zemře biologický otec v registrovaném partnerství, tak sociální pracovnice by měla zhodnotit poměry a doporučit věci v nejlepším zájmu dítěte. To neznamená přece, že každé dítě, kterému umře biologický otec, nebo biologický rodič v registrovaném partnerství, půjde okamžitě do ústavu.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Děkuji. Nové stanovení cen za služby a za trakční energii. Děkuji.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Je to hlasování 212, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný, s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Znovu říkám, já doufám, že nám bude umožněno tuhle odbornou debatu vést. Tento zákon není politický, je čistě odborný.
Děkuji panu navrhovateli.
Včera jsme tomuto sněmovnímu tisku č. 220 věnovali již dostatečnou pozornost a zde u toho pultu padly relevantní názory na tento sněmovní tisk. A dnes jsme také slyšeli, že se u tohoto pultíku argumentuje většinou politicky. Znovu bychom se roztáčeli do zbytečných diskuzí. Nebudu dále tedy prodlužovat dnešní jednání.
Děkuji panu zpravodaji.
Dobré odpoledne, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Za mě už to tady řekl předkladatel, takže nebudu znova navrhovat něco, co je navrhnuto. Ale to nám řeší současná legislativa. Takže já si myslím, že v této chvíli je to sice dobrá myšlenka, ale nerealizovatelná.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proběhla na půdě hospodářského výboru dvakrát. Proběhla ve Sněmovně i za účasti zástupců výboru pro ochranu životního prostředí. Žádné nebezpečí opravdu nehrozí. Budeme to probírat zase dvakrát na garančním výboru a budou tam opakovány naprosto stejné argumenty, které už jsme x-krát slyšeli. Já rozhodně podpořím zamítnutí tohoto návrhu, protože opravdu životnímu prostředí ani těm potenciálně dotčeným regionům nic nehrozí.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Zahajuji hlasování na zamítnutí předloženého návrhu. Konstatuji, že návrh byl zamítnut v prvním čtení.
Budeme pokračovat v projednávání jednotlivých bodů.
Nemá ani vyživovací povinnost vůči dítěti. Rodič ani prarodiče dítěte nemají právo na styk s dítětem v případě rozpadu partnerství. A takto bych mohla pokračovat poměrně dlouho a vyjmenovávat zde celou řadu problémových a rizikových situací, do nichž se dítě a jeho rodiče dostávají. Každý z vás, kdo máte děti, si zkuste představit, že nejste právními rodiči svých dětí a navzdory tomu, že byste pro ně udělali úplně všechno na světě, podle práva nejste vůbec nic.
Já vám rozumím, paní kolegyně.
Můžeme říci, že některé právní věci rodiny se dají vyřešit i smluvně. To je skutečně pravda, ale rodičovství přece není o smluvních vztazích. Rodičovství je o pochopení, vzájemné odpovědnosti a právech a povinnostech z rodičovství plynoucích. Právní uznání nebiologického rodiče tak pomůže překonat nejen právní problémy rodiny, kde oba rodiče mají stejné pohlaví, ale přispěje k faktickému uznání této rodiny ze strany společnosti. Například tedy pokud bude mít dítě v rodném listě uvedenou matku i otce, bude moci partnerka matky dítě osvojit pouze s výslovným souhlasem otce. Soud se bude muset při svém rozhodování řídit nejlepším zájmem rodiny. Ještě nakonec bych chtěla říci, že Česká republika by přijetím tohoto návrhu nezaváděla žádnou světovou novinku. Uvedu zde například Finsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Rakousko a další. Z postkomunistických zemí je umožňuje například Slovinsko a Estonsko. Navíc šetření Centra pro výzkum veřejného mínění ukazují, že i Česká republika je na uznání stejnopohlavních rodin připravena.
A to, co vlastně chcete opravovat, co jste přednesla, tak to všechno bude vlastně nadbytečné a už vyřešené.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu, ve které ozřejmil pravděpodobně řadě kolegů, včetně navrhovatelů, současný právní stav po nálezu Ústavního soudu České republiky. Ale já musím otevřít rozpravu po zpravodajské zprávě a tu také otevírám.
Děkuji, pane předsedající. Pokud je tam ten paragraf nadbytečný, tak stejně to bude muset projít Poslaneckou sněmovnou. V takovém případě se bude postupovat obdobně jako v případě rozvodu manželství. V případě ukončení partnerství bude muset soud nejprve rozhodnout o tom, který z rodičů bude o dítě nadále pečovat.
Nyní pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením dopravy.
Jedná se o rozsahem nevelký návrh, jehož předmětem je zřízení nového ústředního orgánu státní správy, vymezení jeho základní kompetence a organizace. Konkrétní a podrobné vymezení působnosti a pravomoci úřadu se pak nachází v příslušných dopravních zákonech, zejména v zákoně o dráhách. Jenom bych rád uvedl, že k vládnímu návrhu zákona byly uplatněny čtyři pozměňovací návrhy. Ministerstvo shodně s garančním hospodářským výborem podporuje pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka a naopak nepodporuje pozměňovací návrhy paní poslankyně Matušovské. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás i zde požádat o podporu a přijetí tohoto návrhu zákona, protože přímo souvisí s předchozím zákonem a jeden bez druhého nemohou být.
Děkuji panu ministrovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není o ně zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a sdělil nám stanovisko svého výboru.
Opět děkuji za slovo. Víte, že proběhla jak tady na plénu, tak v hospodářském výboru řada debat o tom, jakou cestou se vydat. Nakonec jsme došli ke shodě a k souladu. Hospodářský výbor i tento zákon projednal 8. června.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli někdo má nějaké výhrady či jiné návrhy k proceduře. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh procedury byl přijat.
Takže můžeme přistoupit k hlasování a prosím první hlasování pod písmenem A.
Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování 214, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Návrh pod písmenem A byl přijat. Návrh nebyl přijat Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Je to hlasování číslo 217 přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 93, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, aby se slova ujal pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a kolegové. Víte, že takovou dohodu máme už dnes s několika zeměmi, jako je Nový Zéland, Jižní Korea, Kanada, taky Izrael. Teď je tady předkládána podobná dohoda s Chile. Myslím si, že je velká šance, že podobně to bude v této dohodě mezi Chile a Českou republikou.
A on řekne: Vlasta Nováková.
Pan poslanec Petr Adam od 17.45 se omlouvá do konce jednacího dne.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Nytrovou s řádnou přihláškou do rozpravy. Prosím, máte slovo. Paní kolegyně, moc se omlouvám, ale poprosím kolegy, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí.
Nejedná se tedy o osvojení jako formu náhradní rodinné péče. A znovu musím upozornit na odpovědnost rodičů vůči svému dítěti. Nejen že mají právo dítě vychovávat...
Já se pokusím, paní poslankyně. Ještě jednou žádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které se netýkají tohoto tisku, přenesli do předsálí, a pokud se chtějí přihlásit do rozpravy, mají možnost, protože rozprava je otevřena. Ještě chviličku vydržíme. Prosím, pokračujte.
Já začnu tento odstavec znova, abyste to měli v celku. Musím upozornit na odpovědnost rodičů vůči svému dítěti. Nejen že mají právo dítě vychovávat, ale i o něj pečovat a to vede k odpovědnosti rodičů a bude to tak platit i u stejnopohlavních rodičů. Velmi často slyším námitky, že to neodpovídá tradiční rodině. A žádný z modelů nevede automaticky k tomu, že dítě má nějaký patologický vývoj nebo výraznou dysfunkci. Často slýchávám, že dětem bude chybět mužský nebo ženský vzor. Ale jsou to rodiče odpovědní - a zdůrazňuji odpovědní -, kteří povedou své dítě k utváření vlastního názoru a budou ho vést, aby mu pomohli nacházet vzory ve svém okolí díky kontaktům s různými příbuznými, přáteli a vrstevníky dětí. Víte, jsem přesvědčena, že pokud dítě vyrůstá v prostředí, kde jsou lidé, co ho mají rádi, lidé, kteří mají k sobě láskyplný vztah, fungující komunikaci, sdílejí dobré, vidí i přirozené projevy nepohody a řešení problémů. To je přece to nejlepší pro rozvoj dítěte. Také se hádají a usmiřují nebo si projevují city. Vzhledem k tomu, že děti ve stejnopohlavních rodinách jsou plánované, jsou i funkčnější co do rodinného života. Především rodiny lesbických matek ve srovnávacích výzkumech dosáhly výrazně více bodů, co se týká spolupráce a rodinné pohody. Stovky výzkumů realizovaných již více než 30 let dokazují, že děti mající stejnopohlavní rodiče neprospívají hůře ani nemívají horší kázeň. Jediná jinakost těchto dětí ve výzkumu těchto dětí je vyšší míra tolerance -
Myslím si, že přes poměrně pokročilou hodinu můžeme mít každý dostatek úcty k tomu, kdo hovoří. Nikdo vás nenutí tady u toho být.
Někdo z vás by mohl oponovat, že dětem hrozí šikana od ostatních dětí. Pak je nutné se zeptat, jestli je to problém toho dítěte, nebo těch rodičů, že je okolí vnímá negativně, i obecně společnosti a školního prostředí dětí. Posměšky a šikana v dětských kolektivech můžou mít jakýkoliv důvod. Buď je dítě moc chytré, tlusté nebo brýlaté atd. Vážené kolegyně a kolegové, máme tu novelu zákona v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost.
Tak odmazávám. Faktická poznámka pana poslance Štěpána Stupčuka a potom kolegy Jaroslava Borky. A znovu žádám sněmovnu o klid.
Můžeme mít na to různý názor, jestli to je dobře, nebo ne, v každém případě nelze hovořit o tom, že by za takovéto právní situace byl kdokoliv diskriminován.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, někteří předřečníci již říkali, že tento návrh je částečně zbytečný. My teď tady hovoříme o tom, že dvojice stejného pohlaví uzavře registrované partnerství. Už jako bychom zapomněli na to, když před léty se to projednávalo ve Sněmovně, já jsem tady nebyla, ale tu kauzu jsem sledovala, tak tehdy tyto páry říkaly: to je poslední, co chceme. To je jeden aspekt.
Přistoupíme k rozpravě podrobné.
Já přečtu návrh usnesení, který schválil organizační výbor Poslanecké sněmovny. Přečtu návrh usnesení, o kterém by se mělo dát hlasovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem pamětní medaile Za zásluhy o parlamentní demokracii, vyznamenání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a s postupem udělování tohoto vyznamenání dle příloh tohoto usnesení."